Vzhledem k tomu, že skutečně jsme v jiných prostorách, klub máme úplně v jiné nemovitosti, někteří kolegové odešli vyřizovat agendu na klub, prosím o přestávku na 10 minut.
Ještě před zahájením, než bych požádal paní poslankyni Šafránkovou, se hlásí předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Já vám ale ještě neudělím slovo. Požádám zástupce vládních stran, aby zajistili aspoň jednoho ministra podle zákona o jednacím řádu.
O tom, že občanům této republiky byly utajeny informace o historii mRNA vakcín? Budete informovat občany o tom, že opravdu každý, kdo si dal tuto infuzi, je součástí experimentu, protože tato léčba nemá plnou registraci, má jenom částečnou a je to jedna velká studie? Nebo pomocí nějakých dokumentů ze SÚKLu a dále vyvrátíte tuto informaci, protože budete mít dokument potvrzující plnou certifikaci těchto infuzních léčebných prostředků v České republice? Ne, paní kolegyně nevědí. Je to paní lékařka, poslankyně za ANO, a ona je nevzdělaná ve svém oboru. Informujete o tom veřejnost? Já tady neslyším nikoho ze zdravotního výboru, neslyším ministra zdravotnictví. Neslyším nikoho z té takzvané opozice, která by před tímto varovala anebo která by prostě opravdu chtěla ty občany informovat. Neviděl jsem v televizi reklamu - pojď udělat tečku za covidem, máme ty a ty infuzní roztoky, které mají... Oficiální čísla jsou, že z 15 milionů potratí jenom 500 žen. Takže kdo bude mít informace o nežádoucích vedlejších účincích infuze proti COVID-19, tak je bude moci za určitých podmínek zveřejnit na našem webu a my s tímto budeme seznamovat veřejnost, budeme dělat tu práci za zbytek Sněmovny, za Ministerstvo zdravotnictví, za premiéra této vlády tak, aby lidé se mohli opravdu kriticky rozhodnout o tom, jestli se chtějí stát součástí nějakého experimentu. Tento člověk není lékař, je to Mengele, je to doktor smrti, protože on dostane jasnou informaci lege artis, informaci o tom, že ta AstraZeneca ohrožuje lidi pod 60 let, a on si jich několik desítek pozve do své ordinace, zneužije svého postavení lékaře, zneužije autority, kterou má v očích svých pacientů, a aplikuje jim něco, po čem oni mohou zemřít. Rozeberete tam tyto případy?
Děkuji. Tohle je silové řešení, ti, kteří svolávali tu schůzi, ho zvolili, a neútočte na ostatní kluby, aby se tak nechovaly. Já vám připomenu jednu věc, která tady je zavedena až toto volební období. A teď se to zneužívá k tomu, aby se řeklo: My vám nepovolíme třetí čtení jiný den než středu a pátek, ale to je silové řešení, a nevím o tom, že by ho použila KSČM nebo i sociální demokracie, když šlo například o církevní restituce. Nikdy jsme ten institut nepoužili. Používali jsme ústavní cestu, a že jsme nevyhráli, to se tak někdy stane. Vy jste zvolili silové řešení a na silové řešení je nějaká odpověď. Ale uvědomte si, co jste způsobili. Způsobili jste to, že nemáte dostatek hlasů na prohlasování vlastního programu. My jsme nezpochybnili program schůze. My jsme oficiálně oznámili, že máme důvody pro to, abychom nehlasovali pro zřízení komise, a že nemáme žádný důvod, abychom blokovali jiné body, které jsou v této schůzi. Tak co tady chcete? Chcete dohodu o tom, že konec volebního období bude v důstojné atmosféře, anebo v silových řešeních? Já jsem ochoten říct: Ano, sejde se politické grémium, řekneme si, jak budeme pokračovat, anebo se tady budeme přetlačovat a budou tady silácká prohlášení, která budou jenom pro média, protože nepovedou k tomu, že alespoň projednáme to, co se projednat má. Protože ty ostatní body, promiňte mi, žádnou velkou prioritu nemají. My jsme mohli v 11 hodin po písemných interpelacích, kterých je nevyřešeno opravdu hodně, klidně projednávat ústavní zákon o referendu, ústavní zákon o vodě, který je domluvený, ale nakonec tady zůstaly jenom tři politické kluby, které nemají 120 hlasů na to, abychom poslali do Senátu takový zákon. Ale to některým lidem vadí, tak prostě ten zákon nebude projednáván a místo toho si budeme projednávat mezinárodní dohodu o dopingu ve sportu.
A vy byste se tím museli prokopat a museli byste... Kdybych tady měl křídu, tak už ji po vás hodím. Tak vás o to poprosím, abyste byl proaktivní v tomto. Takže vy to nemáte šanci zjistit za ty tři měsíce. A to OKD nebylo tak složité jako covidová krize, to se asi shodneme všichni. Měli jsme je navnímané z veřejného prostoru a jenom jsme se utvrzovali v těch oficiálních dokumentech, jestli to máme navnímáno správně, nebo špatně. A to by mělo být taky součástí té zprávy vyšetřovací komise. Ale nikde jsem to od vás, pane Michálku, neslyšel, že by to mělo být součástí její činnosti. Jestli náhodou neumřeli kvůli tomu, co říkal pan profesor Žaloudík, který byl tou covidovou mafií a vámi opozicí taky, a jeho strana, za kterou kandiduje, ČSSD se ho nezastala ani půlkou slova, který jasně řekl na jaře 2020, pokud přestaneme léčit všechny ostatní nemoci, tak na podzim se nám to vrátí jako bumerang a lidé začnou umírat. Přesně jak předpovídal pan profesor Žaloudík, který se od vás, od opozice, ani od své strany ČSSD nedočkal ani jednoho slova zastání? Protože pan profesor Žaloudík se trefil. Řekl, že na podzim začnou umírat lidé, kteří nebudou operovaní kvůli nemocem oběhové soustavy, kvůli svým onkologickým problémům a kvůli jiným zdravotním problémům. Lidé umírali, protože se báli jít k lékaři. Měli příznaky infarktu, měli příznaky mrtvičky. A umírali doma, protože se báli jít k lékaři kvůli covidu. Lékaři měli zavřené ambulance a ordinovali na dálku. Lékaři nevyužívali možnosti léčby. Kdy to chcete stihnout, vzhledem k tomu, že jsme uprostřed horké volební kampaně? Všichni budete přesvědčovat voliče, jak jste skvělí. Budeme se míjet tak různě v těch svých autobusech po republice, občas potkáme nějaký kamion. Vy tady oficiálně lžete do očí svých voličů, protože vám to poradily vaše píárové týmy. Tak to prostě bude. A teď chcete tu zradu utajit tím, že vytvoříte nějakou vyšetřovací komisi, kde se budete navzájem hádat, házet po sobě bláto, a ve finále se shodnete na nějaké verzi, která bude přijatelná pro každého z vás, protože marketingově z toho vytáhnete každý ty informace, které se vám budou hodit, a ty potom budete prodávat svým voličům. Takže hejtmani stran, které oficiálně vystupovaly ve Sněmovně proti nouzovému stavu - už mám jenom jedno pero. A udělali to ti, kteří ve Sněmovně tvrdili, že jsou proti nouzovému stavu. To by v té zprávě určitě mělo být také. Opravdu netuším, kolik minut nebo hodin jste se v noci předtím radili, kdo z toho co bude mít a kam poplynou ty stovky miliard, které díky tomu zákonu budou moci být opět ukradeny, což by mělo být rozebráno opět v té vaší zprávě, jak ten zákon umožňuje obcházet běžné obchodní podmínky, jak umožňuje prostě krást. A na základě tohoto zákona žijeme v omezení svých občanských práv a svobod dodnes. Kdyby Piráti, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, a už nevím, kdo tam sedí, nechtěli, aby v této zemi vládl nebo aby v této zemi platil pandemický zákon, který dodnes nutí občany dělat věci, které dělat nechtějí, a může být použit jako základ k ukradení voleb, tak ten zákon by neplatil. Dostali bychom se minimálně na úroveň Švédska. Dostali bychom se minimálně na úroveň Švédska, a tohle porovnání by mělo být také součástí zprávy vaší vyšetřovací komise. Nebyly tam uzavřeny školy ani na jeden jediný den. Neplatila tam povinnost roušek ani na jeden jediný den. Nebyly tam uzavřeny okresy ani na jeden jediný den. Jediné, co bylo stejné v porovnání s Českou republikou, byla mediální masáž občanů o tom, že zemí se šíří nebezpečná nemoc. Takže my jsme ty naše seniory vystresovali a zatkli a oni nám začali masově umírat, což je pochopitelné. A všechny tyhle informace, pokud nebudou rozebrány v té zprávě vaší vyšetřovací komise, tak jenom podepíšou to, co říkám, že ta komise vzniká jenom z politických důvodů, jenom proto, abyste si teď tři měsíce na sebe ukazovali prstem, pak se dohodli na nějakém znění, ze kterého si vystříháte marketingově to, co se vám bude hodit, a budete to proti sobě používat v rámci předvolební kampaně. Co následovalo dál v té situaci? Následovalo politicky motivované rozvolnění. Prostě rozvolnilo se kvůli krajským volbám. Potom následovalo další rozvolnění, které bylo motivováno byznysem některých členů vlády, možná i předsedy vlády, protože to rozvolnění bylo zaměřeno na to, aby lidé utratili zbytky svých peněz, a byly vytvořeny umělé podmínky k tomu, aby byly zvýhodněny velké korporátní společnosti. My nevíme co, protože to je dvojitě zaslepená studie, takže nikdo neví, co dostal, ale víme, že jsme dostali buď to, nebo to. U toho Bamlanivimabu nám nikdo neodpověděl a u těch ostatních léků nám taky nikdo neodpověděl. Ani ti pacienti, kterým toto něco bylo podáno, vlastně nevědí, jestli dostali placebo, nebo lék, což je úplně skvělé. No, ale za tu miliardu jsme mohli opravdu nakoupit tolik generických léků, například na asijských trzích, že by každý z nás mohl mít doma připravenou preventivní dávku minimálně na celý rok. Bylo to dokonce předjednáno, já jsem vám to tady oznámil. Vzhledem k tomu počtu těch dávek je to logické, ale nejlepší skóre ze všech dostupných léků z hlediska bezpečnosti. My chceme opravdu zjistit, jestli ty léky jsou alternativou k vakcinaci, nebo nejsou alternativou k vakcinaci. Ono i na tu rýmu, jak to zní podivně, pravděpodobně každý rok někdo umře. Bude toto součástí vyšetřování vaší komise? Na tuto otázku mimochodem odmítl odpovědět ministr zdravotnictví, který řekl, že necítí potřebu na tuto otázku odpovídat. Že tam jsou vedeny i oběti dopravních nehod? A mohla by ta vaše komise vysvětlit, kdo ty lidi vyléčil? Jak se podařilo dosáhnout takové změny stravovacích návyků občanů České republiky a jejich mentálního postoje, že nám o polovinu ubylo infarktů? Že nám o polovinu ubylo onkologických onemocnění? Že ty oběti infarktů a onkologických onemocnění byly falešně vedeny jako covidové oběti? Povedete své vyšetřování i tímto směrem? Je tam spousta videí přeložených do češtiny i s titulky. Jsou tam vědci, kteří tam vystupují pod vlastními jmény, takže si je můžete kdykoliv vygooglit a najít si jejich profesní způsobilost. Před námi stojí další krize, protože ta je připravena, ta je naplánovaná. Vypracujete do té doby systém, aby bylo jasné, že člověk je sice PCR pozitivní, ale není infekční? Poučíte se ze zahraničí? Nainvestujete do toho peníze? Ví někdo ze zde přítomných lékařů a vědců, statistiků, kolik lidí to bylo u nás v České republice?
Ale zatím to jednání nevidím. Jsem zvědav, kdy prohlásí ty blokující kluby, že jsou ochotny pustit legitimní volbu, legitimní demokratickou volbu členů Rady České televize. To jsem zvědav. Řekněte to a určitě se dohodneme na pokračování.
Děkuji, pane předsedající. Prostě je to jeho věc, jeho svědomí, jeho pohled na slušnost a na čest, mě toto nezajímá. Ale budu se bavit o tom, co dělám já. Chodíme tam oba dva, prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo, a oba dva víme, že jsem pana předsedu Faltýnka opakovaně prosil: Domluvme se na zákony, které se dají snadno odhlasovat. Já jsem žádal o přednostní zařazení zákona o elektronizaci zdravotnictví, a vaším prostřednictvím, pane předsedající, to jistě pan ministr potvrdí. Já se opravdu snažím chovat ze všech sil korektně a férově a osobně se mě velmi dotýká, když se kdokoliv otírá o to, že svolavatelé této schůze se nechovali slušně. My jsme se slušně a řádně domlouvali s panem předsedou Faltýnkem, že by bylo daleko nejjednodušší ty body zařadit na normální program, a vy jste u toho byl a slyšel jste to. Ale vy jste se v rámci koalice nebyli schopni dohodnout! Já jsem říkal, že velmi rád podpořím jakýkoliv zákon, který není konfliktní, ať aspoň něco odpracujeme. A výsledek byl, že jsme se domluvili, že ve čtvrtek odpoledne bude znovu svoláno grémium. Proč to grémium není svoláno? Máte pocit, že je to chyba některého z předsedů klubů opozičních stran? Já ten pocit nemám. To, že tady nefunguje organizace vedení Sněmovny, to, že tady nefunguje žádná dohoda a cokoli, co se domluví, se vzápětí poruší, není moje chyba. Pokud existuje jeden jediný příklad, kdy já jsem porušil podanou ruku nebo dané slovo, kdy jsem udělal cokoli nekorektního, tak prosím ho řekněte! Já jsem se s nekorektností opakovaně setkal. Já jsem s panem ministrem domlouval, co bude v usnesení, vysvětloval jsem mu, co chci prosadit, korektně jsem se snažil domluvit i s některými kolegy z opozice, co chci v rámci této schůze projednávat, a všechny ty další body jsou body, které navrhoval předseda této Sněmovny. Ten chtěl, aby tam ty body byly, a já jsem s tím naprosto souhlasil! Garantoval, že tyto body jsou nekonfliktní. Já se opravdu ze všech sil snažím chovat slušně a korektně. Bohužel narážím na tuhý odpor, ale ne v opozici!
V případě, že by se všichni přihlásili, Poslanecká sněmovna je schopna jednat a projednávat. Vím, že řada z vás přihlášených je, k vám nemluvím. Mluvím o těch, které jsme napočítali a nejsou přihlášeni kartami. To je všechno.
Mám pocit, že vládní koalice má samozřejmě právo nepřihlašovat se v práci k tomu, aby nadále pracovala. Je to legitimní postoj k tomu, jak se tady chovat.
Je to realita na hlasovacím zařízení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Takže stav na té listině neodpovídá realitě, kterou jsem tady před vámi dnes demonstroval. To číslo tam je špatně.
Existuje samozřejmě pro ústavní činitele přísaha na Ústavu České republiky, a i když budeme přihlášeni, tak je právo nehlasovat. Takové právo existuje. To je politická realita, ale z toho neobviňujte mě ani KSČM. Prostě nedošlo k takové dohodě mezi devíti politickými kluby v této Poslanecké sněmovně, abychom mohli ty priority řešit. Může se stát, že některý zákon vrácený Senátem nepodepíše prezident a budeme tady klidně, promiňte mi, 6. října, i to se může stát.
Nikdo další s přednostním právem se nehlásí.
Vzhledem k tomu, že tady předseda Poslanecké sněmovny není, požádám zástupce, protože tady nejsou všichni předsedové poslaneckých klubů, aby se zástupci poslaneckých klubů dostavili sem, domluvíme se na dalším postupu.
Paní poslankyně Kateřina Valachová dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů a zítra celý jednací den z pracovních důvodů. pan poslance Pavla Jelínka z dnešního jednání v čase od 16.16 do 17.16 z pracovních důvodů.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych za normálních okolností pouze pozitivně kvitoval vznik parlamentní vyšetřovací komise, kdyby tato komise nevznikala několik měsíců před volbami a nebylo by jasné, že bude pouze kolbištěm politických představení pro veřejnost. Takže prosím vás, je to tak, že tyto strany pseudoopozice by chtěly hodit veškerou vinu za těch 30 000 zavražděných na vládu. Já s vámi souhlasím, že vláda nese zodpovědnost za těch 30 000 mrtvých a že byli zavražděni, to ano. Nicméně vy, kdybyste nechtěli, aby ti lidé byli zavražděni, tak by dneska žili. Ale vám to vyhovovalo taky, protože vy se řídíte heslem "čím hůře, tím lépe". A připomeňme si, jak se tady prodlužovaly nouzové stavy. Řekněme to lidem, protože my ve Volném bloku se snažíme lidi politicky vzdělávat, snažíme se jim představovat legislativní proces alespoň na té úrovni, kterou zvládnu já s jednou šestitisícinou inteligence červeného trpaslíka. Se stejnou představou o tom, jak by mohl běžný občan zvládnout jednací řád, vysvětlujeme jednotlivé prvky jednacího řádu. On už si prostě nepamatuje, co se stalo před čtyřmi měsíci, a většina lidí bohužel - přesně, jak je ta Gaussova křivka - tak má tu politickou paměť dokonce podstatně kratší. Takže lidé už si nepamatují, co bylo před měsícem, kdo co řekl. Mají jen pocit, že si to pamatují, ve skutečnosti často přiřazují jednotlivé výroky různým osobnostem chybně a mylně. Myslí si, že některé strany zastávají nějaká stanoviska, která ve skutečnosti nezastávají. No a my všichni, na začátku té covidové krize nemající žádné informace, netušíce, proti jakému nepříteli stojíme, jsme zavedení nouzového stavu umožnili a na začátku i prodloužili. Jako třeba - já si myslím, že tato Sněmovna a zejména Piráti, kteří mi tam dodávali nějaké fejkové informace - dluží omluvu paní doktorce Pekové. Pomstili se paní Pekové tak, že na ni poštvali státní orgány a snažili se najít nějaké nesrovnalosti v jejím podnikání. člen této Sněmovny i Senátu, pravděpodobně dnes i týmu pana prezidenta, tak tato žena byla dehonestována, protože měla ještě odvahu říct, že ten virus, podle jejího profesního odborného stanoviska profesionální viroložky, členky Menzy, nositelky ceny Menzy, je umělého původu. Ještě byla obviněna tady naším staronovým ministrem zdravotnictví z toho, že se neprofesionálním přístupem nakazila covidem. Ale globálně, ta mafie je globální. A to znamená, že jestli my nebudeme zkoumat původ toho viru, tak ta komise je fakt zbytečná, bude to jenom prostě na chvilku v rámci předvolebního boje. Ale v rámci toho vnitropolitického boje TOP 09 kontra ANO se to tady ozvalo, ta informace nebyla popřena, nikdo se do pana profesora Válka nepustil, že šíří dezinformace a lži, ani napřímo ti, co mohou, ani prostřednictvím pana předsedajícího. Tato vláda intoxikovala statisíce občanů České republiky bez jejich vědomí, bez informovaného souhlasu infuzemi mRNA, jejichž kvalitu nemohla zaručit, protože nebyly v rukou české vlády. A to je zločin sám o sobě, který by také měl být předmětem činnosti té vyšetřovací komise, ale on nebude. Jaký byl další postup? Vláda přišla a chtěla prodloužení nouzového stavu o měsíc. Strhla se strašná bitva, protože opozice nechtěla měsíc, chtěla 14 dnů. Jeden takový, jak kdy, podle toho, kolik to hodí, no a potom je tady šest opozičních klubů. To je neuvěřitelná síla. Šest opozičních klubů když se dohodne, tak vláda Andreje Babiše neschválí nikdy nic. Zopakujeme si to. Je tady sedm opozičních klubů. To už není ani půl hodiny na jednoho a je po jednacím dnu. A to se ani neschválí program. Můžete začít v úterý v 9 hodin a skončit v neděli, nebo jak by to končilo, v pondělí v 8 hodin asi.
S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Hoppe. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 9. července elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Petra Dolínka. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 89, pro 86, proti nikdo. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 112. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 112. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já tedy rovnou otevírám bod Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 43 poslanců a poslankyň. Poprosím pana poslance Jakuba Michálka, aby se za skupinu navrhovatelů ujal slova.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně mi dovolte, abych vám poděkoval, že jste umožnili, aby tato schůze proběhla, abychom měli možnost se ohlédnout, a zejména se do budoucnosti podívat, abychom neopakovali některé chyby, které se v minulosti opakovaly, a přijali nezbytná opatření. Skupina poslanců, kteří svolali tuto schůzi, předkládá návrh usnesení, kterým se A. prověřit následující problematické oblasti při řešení pandemie COVID-19 v České republice, která měla v České republice v celosvětovém měřítku rekordní počet obětí: nákup a distribuce ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu, postupy při přijímání protiepidemiologických opatření ze strany vlády České republiky včetně vysokého počtu rozhodnutí, která byla zrušena Nejvyšším správním soudem jako nezákonná, příčiny rekordní doby uzavření škol, zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví."
A o nic jiného tady nejde. Už to není prostě konspirační teorie, je to oficiální vyšetřovací verze amerických orgánů.